To znamená, my dneska jednáme o novele o Národní sportovní agentuře, která výrazným způsobem změní její fungování. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, panu poslanci Babkovi odpovím. Ale když jste ji zopakoval, tak vám samozřejmě rád odpovím. Byla vedena korektně a věcně. Dále jste se ptal, co to bude znamenat pro Národní sportovní agenturu, dopad na vyplácení dotací a její fungování.
Děkuji za slovo. To je věc, která prostě není v rámci toho návrhu nijak napsána. Tady je napsáno, že soud vykonává svěřené úkoly nezávisle na Národní sportovní agentuře a není vázán jejími pokyny, ale pokud má být soud jakýmsi orgánem Národní sportovní agentury, tak si těžko lze představit, že bude jednat nezávisle. Co to je v souvislosti s dopingem? Myslím si, že by se to v případě... já asi chápu ten dobrý úmysl, ale myslím si, že to nebylo správně uchopeno, když se na to podíváte čistě právním pohledem. Budu se těšit na diskusi třeba v opakovaném projednání na garančním výboru.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana zpravodaje. Pane poslanče, prosím.
Pana předkladatele, a to nevadí, to spíše zase jenom pro záznam. Dozorčí komise - tvrzení, že to je nestandardní věc v českém právním prostředí. K tvrzení, že dozorčí nebo kontrolní orgán - teď se nechytejme za to synonymum - je nestandardem v českém právu a u českých státních institucí, určitě neodpovídá realitě, viz dozorčí rady státních fondů, viz dozorčí rada Všeobecné zdravotní pojišťovny. Národní rozhodčí soud pro sport. Prosím vás, zase neodpovídá vůbec realitě, a omlouvám se, že to teď zní jako mentorování - my nezřizujeme nové sudiště. Sudiště Národní rozhodčí soud pro sport existuje. Ten důvod, proč se objevuje v zákoně, jsou výtky vady, k tomu, že dnešní Národní rozhodčí soud pro sport, který je ve struktuře Národní sportovní agentury již dnes, není v českém právním prostředí zakotven zákonem. To je ten rozdíl. Toto sudiště existuje, čili troufám si říct, že opravdu ten postup je zcela správný. To je odpověď na ty dva poslední dotazy.
Načtu jednu omluvu. Ptám se na zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje?
Dopad do rozpočtu jsou nízké desítky milionů, jak mi uvedl aparát Ministerstva financí. Když to porovnáme třeba s tím, co by odsál ten hazard, tak si myslím, že by to stálo za to pomoci jim v jejich nelehké činnosti. Tolik prosím k daňovému balíčku obecně. Já bych snad zmínila ještě prodloužení zrychlených odpisů. Teď prosím k tomu zlatému hřebu dnešního programu. Vlastně tím hlavním důvodem, který to způsobil, je situace, která se zvolila k přijetí takové daně. Já si myslím, že se to neudálo z pragmatických důvodů - že prostě buď to nemáte, což je velmi pravděpodobné, anebo prostě vám to nehraje do karet. Takže tento způsob byl rychlý - sice zatížil daňový balíček, který všichni vítáme - rychlý pro vás a pro vás z vašeho pohledu bezbolestný. Z dlouhodobého hlediska nebo delšího hlediska si myslím, že narazíte. Nemám z toho radost, protože s vámi narazí celá tato zem, hlavně rozpočet. Poukazuji na ty pofiderní predikce, ke kterým vlastně nic nemáme kromě ujištění, že to dělali experti Ministerstva financí. Takže nepředvídatelnost. To, co tady rozpoutali vládní poslanci ohledně zdaňovacího období, případné retroaktivity limitu, od jakého se na podniky bude vztahovat daň z mimořádných zisků, je naprostá katastrofa. Navíc zavedení daně z mimořádných zisků může být spojeno s řadou negativních dopadů, primárně například v bankovním sektoru. Já se bojím, aby tuto daň nakonec nezaplatili občané, například ve zvýšených poplatcích za bankovní služby nebo ve zdražení úvěrů či jejich částečné nedostupnosti. Neslyšela jsem od ministra financí žádné záruky, že se tak nestane. Tuto stranu mince ale odmítá pětikoalice diskutovat, jak s námi v Poslanecké sněmovně, tak ale i s našimi občany nebo zástupci firem. Dalším faktem, nad kterým se musím pozastavit, je to, proč vládní pětikoalice čekala tak dlouho s řešením energetické krize. Místo toho, aby vláda řešila energetickou krizi, se radši rozhodla zabývat politickým zrušením EET nebo ovládnutím České televize a Českého rozhlasu, což se tady řešilo tento týden v úterý. Faktem je, že vládě stačilo poslouchat naše poslanecké návrhy nebo s námi spolupracovat - nemusí nás poslouchat, spolupracovat - na zmírnění dopadů energetické krize na naše občany. Mohla zastropovat ceny u výrobců a tím ušetřit desítky miliard korun ve státním rozpočtu. Ale po naší dramatické medializaci tohoto neuvěřitelného návrhu bude snad návrh na snížení hazardu stažen - čerpám z veřejných zdrojů. Ale to, že tato pětikoalice hraje ve prospěch zájmových skupin, a ne ve prospěch českých občanů, je již nyní zcela jasné. Dalším zamýšleným dopadem daně z mimořádných zisků je faktická novelizace rozpočtového určení daní. Daň z mimořádných zisků je totiž ve státním rozpočtu uvedena jako součást daně z příjmu právnických osob. To je v pořádku, to nekritizuji, ale daň z příjmu právnických osob je daní sdílenou s kraji a obcemi. Jenže s tímto samotný návrh poslance Stanjury vůbec nepočítá. Opět neakceptovatelné.
Já se opět omlouvám, ale ještě jednou vás, kolegyně a kolegové, žádám o přesunutí rozhovorů do předsálí či ztišení. Prosím.
Já jsem zagongoval, aby se dostavili kolegové do sálu. Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v obecné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili tito poslanci: první v pořadí paní poslankyně Šebelová, kterou poprosím, aby vystoupila.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo.
Chtěla bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1535, který jsem uvedla už v obecné rozpravě, a spočívá v tom, aby Národní sportovní agenturu kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad.
Děkuji pěkně. Hlásí se pan zpravodaj.
Děkuji mnohokrát za slovo.
Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ptám se na zájem o závěrečná slova - zpravodaje, navrhovatele? Není tomu tak. Zeptám se pana zpravodaje, jestli zaznamenal nějaké jiné návrhy, které bychom teď na konci druhého čtení hlasovali? Budeme pokračovat bodem číslo Nyní se ptám pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.
Hezké dopoledne. My jsme slíbili, že zvýšíme limit pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony a na stejnou hranici posuneme možnost využití režimu paušální daně. Myslím, že velmi důležitá zpráva pro investiční aktivitu našich podnikatelských subjektů je prodloužení mimořádných odpisů, které se osvědčily v letech 2020 a 2021, i na období roku 2022 a 2023 a osvobození odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise od daně z příjmů. Já jsem načetl pozměňovací návrh, který se týká zavedení daně z neočekávaných zisků. Někdo tomu říká windfall tax, někdo tomu říká válečná daň. Ta vychází z nařízení Evropské unie o intervenci v mimořádné tržní situaci s cílem řešit vysoké ceny energie.
Na to mají obce nárok! Mají naopak velké závazky a musejí mít peníze na jejich splácení. Vláda peníze velkým městům bere. Přijde mi to nedůstojné, a hlavně nepravdivé." A říkal: "Desítky měst a vesnic v Česku vyvěsily smuteční parte, kritizují vládu a chtějí tak upozornit, že jim nezbudou peníze na opravy hřišť a chodníků." A já se ptám: Dneska budou mít města a obce finanční prostředky na opravu hřišť a chodníků? Budou tyto finanční prostředky mít? Já bych tady ráda položila otázku: Myslíte si, že si ty finanční prostředky ten starosta, hejtman nechá? A takto stejně mohou pomáhat starostové a hejtmani v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. A já bych chtěla říct ještě jednu důležitou věc, která tady zazněla: už od března tady máme nařízení. Kdyby tato vláda nám naslouchala, protože jsme tady vystupovali mnohokrát, a především šla cestou zastropování cen energií u výrobců, tak bychom tady dnes daň z mimořádných zisků vůbec neměli. Naše elegantní řešení vláda odmítla," postěžoval si šéf poslanců Zbyněk Stanjura. Ani jeden neprošel, takže Zbyněk Stanjura byl taky ten, který to velmi kritizoval. Věra Kovářová: "Jestliže jsi jim, vládo, sebrala peníze plošně, tak jim je také vrať! A to plošně, a ne přes dotace." Ano, a já musím říct, že kdybych tady dneska stála jako koaliční nebo opoziční poslankyně. O tom jsem přesvědčena.
Projev vyvolal dvě faktické poznámky. Jako první se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s faktickou poznámkou. Dále se může připravit pan poslanec Robert Stržínek. Prosím, vaše dvě minuty.
Hnutí ANO v minulém volebním období skutečně chtělo připravit a málem připravilo obce a kraje o peníze, které měly ve svých rozpočtech, aby z toho zaplatilo kompenzační bonus. My tady samosprávám nic nebereme. Jediný, komu tady bereme peníze, jsou banky.
Já se omlouvám, paní poslankyně, ale kolegyně a kolegové, přece jenom vás poprosím o ztišení, ať je dobře rozumět, co paní poslankyně říká. Prosím, máte slovo.
Bude to opravdu krátké závěrečné slovo, které se bude věnovat jenom té mimořádné dani. Znovu zopakuji, že to bude pouze pro mimořádné výdaje. Já teď nebudu rozebírat vlastně protichůdnou kritiku z řad opozice, kdy na jedné straně říká, proč je to i v roce 2024, a pak slyšíme, proč už to končí v roce 2025, a podobně. Je naprosto logické, že každý zdroj elektrické energie má jiné náklady. A ve windfallech se bavíme o mimořádném zisku. Já ten text považuji za dobrý kompromis v rámci vládní koalice, chci poděkovat všem partnerům. Ten parametr není tak důležitý. A jsem rád, že opět jako v minulém volebním období to má širokou politickou podporu.
Děkuji. Pochopil jsem, že pan zpravodaj nežádá o závěrečné slovo.
Pane ministře, já bych měla jenom velmi stručnou a jasnou prosbu. Já jsem celý den velmi pečlivě sledovala rozpravu, nehnula jsem se - až na nějakých pár minut - ze sálu. Pochopila jsem, že některé pozměňovací návrhy byly staženy, myslím, že stáhl svůj pozměňovací návrh pan předseda Jakob, pan poslanec Kučera, pan poslanec Benda samozřejmě, ale to je teda z jiného soudku. My bychom to rádi věděli.
Hlasování rozhodne. Já nechci zabíhat do minulosti, ale není to nic neobvyklého, že vládní strany...
Nechci být zlým prorokem, ale mám velkou pochybnost o těch výnosech. Každopádně teď nás čeká konečné hlasování o daňovém balíčku. Vzali jste si ten daňový balíček za rukojmí. To je v podstatě daňový balíček, který odpracovala z velké části ještě naše vláda. Já jsem vám děkovala za to, že jste ho dotáhl, bohužel jste ho zatížil pozměňovacím návrhem, který se týká daně z mimořádných zisků. Bohužel s vámi i budoucnost této země!
Jako další s přednostním právem je připraven vystoupit pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Je to zákon, který je zpracován velmi narychlo, neprošel ani připomínkovým řízením, proto je to na tom zákonu vidět. To je jedna věc, proč tento zákon nemůžeme podpořit. A za druhé, jsme velmi skeptičtí k tomu, že vláda něco vybere díky tomuto zákonu z nadměrných zisků. Řešili bychom to, za prvé, úplně jinak, a za druhé si myslím, že jediné, co naučíte ty firmy a ty banky - optimalizovat. Zda dva tři roky už nevyberete vůbec nic, protože všechno budou legálně tak optimalizovat, že nám v České republice nezůstane ani koruna.
Přečtu návrh usnesení - nikdo s přednostním právem se už nehlásí. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 27, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 2 a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a předám řízení schůze.
Otevírám bod číslo Kolegyně a kolegové, prosím vás rovněž o ztišení. Nyní se tedy táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře, a vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste se přesunuli do předsálí, pokud chcete vést nějaké rozhovory, ale tady v sále abychom byli schopni udržet ticho nebo aspoň klid.
Děkuji za pozornost a děkuji za podporu.
Děkuji.
Jenom ta debata, jestli někdo někomu bere, nebo ne. Čistě logicky. Tak jak to bylo myšlené? Takhle jste to, pane ministře, vždycky říkal, že to je souvztažné a tak dále, že to bude použito na tyto záležitosti.
Děkuji za dodržení času a nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Připraví se pan předseda Jakub Michálek. Nyní s faktickou pan předseda Jakub Michálek a dále se může připravit paní poslankyně Renata Oulehlová. Stahuje, dobře, staženo, čili paní poslankyně Oulehlová, připraví se paní poslankyně Klára Dostálová.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ano, máme - města - vyšší příjmy. Kde na to máme vzít? My se musíme také postarat o školy, o školky, o domovy pro seniory, a ještě musíme těm lidem opravit chodníky, musíme jim nějakou kulturu, o sportu ani nemluvím, jak máme udržet zimní stadiony? Ty peníze jsou i naše peníze, obcí! A města a obce a kraje byly ty, které, když začala válka na Ukrajině, na rozdíl od vlády fungovaly. Tak nám neberte to, co nám patří!
Děkuji za dodržení času. Ano, paní poslankyně Klára Dostálová, a připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Já se nebudu obracet k jednomu panu poslanci, já bych ráda oslovila celou Poslaneckou sněmovnu, aby znovu zvážila podporu pozměňovacího návrhu 1486, který se týká obcí. Prosím, je tady mnoho komunálních politiků, ale pro naši veřejnost si tedy zopakujme, co všechno obce podporují pro naše občany. A když už tedy ta podpora nemíří ke starostům, tak prosím, aspoň k našim spoluobčanům. Naši lidé v městech a obcích chtějí mateřské školy, základní školy, jídelny, sportoviště, ledové plochy, bazény, fotbalová hřiště, sociální služby, ale i třeba veřejnou dopravu, když spousta velkých měst provozuje veřejnou dopravu. Neříkám, že jim něco bereme, ale ony na to mají nárok, protože to je daň z příjmů právnických osob a ta je navázána na rozpočtové určení daní. Takže není to v tom, že bychom jim něco fyzicky brali, ale my jim to nechceme dát. Takže prosím, přiznejme obcím to, co jim náleží, protože to ve své podstatě ocení všichni naši spoluobčané!
Není to pravda, berete finanční prostředky městům, obcím a krajům. Tato mimořádná daň je součástí daně z příjmů právnických osob, která je součástí a sdílenou daní rozpočtového určení daní. Já už nevím, jakým způsobem to mám vysvětlit. To znamená, že to berete, a ještě jakou formou to berete!
Děkuji za dodržení času a poslední faktická, pan poslanec Juchelka.
Možná že prostě jeho občané by rádi věděli tady na mikrofon, co konkrétně on bude nějakým způsobem omezovat a škrtat. My u nás v kraji máme velikánský podnik, jmenuje se Třinecké železárny a těm naskočí náklady na energie o 5 miliard korun. Budou platit o 5 miliard korun více! Tato vláda, a rozumím tomu, že ty finanční prostředky nejsou, jim pomůže maximálně 200 miliony korun. Třinecké železárny v Třinci určují kulturní život, podporují sportovní život, sportovní klub hokejový, podporují sociální věci, ale možná i právě díky tomu, že budou mít zvýšené náklady o 5 miliard na energie, už nebudou mít prostředky na takovouto širokou pomoc, protože prostě a jednoduše některá města a obce žijí z toho, jakým způsobem podnikatelé v jejich okolí podnikají a profitují. A v této chvíli, kdy vlastně my máme tyto Třinecké železárny a mají tam ty zvýšené náklady, budeme i městu Třinec brát finanční prostředky v rámci rozpočtového určení daní.
Jedná se o změnu zákona o daní z hazardních her.
Váš návrh jsem si poznamenal a před procedurou dám hlasovat o stažení vašeho návrhu. Já vám děkuji.
Jedná se o pozměňovací návrhy, které řeší záležitost týkající se v podstatě zemědělských podniků. Ještě jednou děkuju, že bude načtena legislativně technická úprava a do jisté míry to uklidní zemědělskou veřejnost.
Já vám děkuji.
Děkuji. A doslova konečně dojde k posunu prahové hodnoty pro povinnost přihlášení se k platbě DPH. Proč říkám konečně? Já si pamatuji, protože jsem psal tehdy pozměňovací návrhy, které zde předkládali kolegové, tehdy poslanci za ODS, a ty obsahovaly tehdy právě návrhy tohoto navýšení i s odkladným účinkem, aby právě byl prostor na to, projednat tuto věc na pozici nebo v prostoru Evropské unie. Nyní obcím, městům, krajům, stát nic nebere a já děkuji i těm kolegům z opozice, od kterých to takto zaznělo, že stát nic nebere. Není to pravda, není to vlastně ani možné, protože to není jenom o příjmech z této mimořádné daně. A dovolím si tady ještě jednu poznámku.
Nyní požádám o vystoupení poslankyni Margitu Balaštíkovou a připraví se pan poslanec Jan Jakob. Paní poslankyně není v sále, v tom případě poprosím pana poslance Jakoba o vystoupení. Vy jste stahoval pozměňovací návrh pod jakým písmenem?
Jsem přesvědčen o tom, že tam, kde není možný volný trh nebo ten trh nějakým způsobem selhává, energetika je v podstatě nějaký oligopol nebo někdy monopol, tam má nastoupit státní regulace. Ovšem tato socialistická vláda má jiné recepty.
Já to otočím, pohotově zareaguji na stav v Poslanecké sněmovně.